Územní řízení bude rozděleno na tři části.
Pan poslanec má případně možnost vám položit doplňující dotaz, pokud má zájem. Děkuji.
Já jsem na většinu těch dotazů dostal odpovědi, takže ta moje interpelace může být velice stručná. Bavím se teď o těch testech, o těch testech, které budou používány v domovech důchodců.
Děkuji.
Pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, děkuji za dotaz. Rozdíly v testech mezi PCR a antigenními testy existují. A tohoto relativního nedostatku, nebo tento relativní nedostatek lze překlenout opakovaným prováděním těchto testů. Naopak jeho pozitivita, která může přetrvávat i řadu týdnů, může nemístně zatížit trasovací kapacity a nemusí přinést kýžený efekt. Jestliže jsou testy prováděny opakovaně antigenní metodou, potom s velkou pravděpodobností se trefíme do doby, kdy je pacient infekční, kdy bude zachycen a kdy to má tedy význam. A nejenom že si myslíme, ale z těchto dat vychází i pravděpodobnost efektivity tohoto postupu.
Děkuji.
Už to tady hodně bylo probírané. Já zkusím úplně konkrétní otázky na věci, co mi ještě nejsou jasné. A sice který orgán, odbor, subjekt je odpovědný za tu koordinaci plošného preventivního testování. Zda je to vaše ministerstvo, MPSV, pojišťovny, kdo. Jestli existuje strategický plán testování v institucích poskytující sociální péči. Potom jestli hodláte navázat návštěvy na ty negativní testy, nebo ne. A konečně, jestli máte jednotný dokument informovaného souhlasu s testováním. Tak tohle by byly moje konkrétní otázky.
Děkuji. A prosím pana ministra o odpověď.
Pane předsedající, dámy a pánové, paní poslankyně, děkuji za konkrétní otázky, konkrétně odpovím. V současné době jsem požádal laboratorní skupinu o update strategie testování. Ta by měla být k dispozici během příštího týdne. Toto bylo zadání do příští středy. Koordinace jednotlivých testování probíhá skrze centrální řídící tým a jeho jednotlivé struktury. Takže koordinace jde skrz tady tohleto. Máte ale pravdu v tom, že je to někde mezi... Vy sama víte, že část patří MPSV, část malá patří státu, jinak a část je soukromá, část je krajská, takže ta koordinace je o něco složitější, ale myslím si, že skrze tyto orgány fungovat bude. A když i na webu Ministerstva zdravotnictví existují všechny dostupné informace, tak je potřeba říct, že jejich vyhledání může být o něco složitější, než bychom si přáli. Proto podnikl už včera tiskový odbor kroky k tomu, aby je speciálně prolinkoval na část toho covidového webu.
Děkuji. Paní poslankyně má ještě možnost položit doplňující dotaz.
Já děkuji za ty odpovědi. Jenom se chci ujistit, že jsem to správně pochopila, pane ministře. Mluvil jste o manuálu, který má připravit paní hlavní hygienička. Já vím, že už nějaké právě i takové algoritmy ty domovy dostaly, ale na co jsem se ptala, byl ten dokument informovaného souhlasu s testováním. Protože to je něco jiného.
Prosím pana ministra o odpověď na doplňující dotaz.
V tomto případě není potřeba, nebo není nutné vyžadovat informovaný souhlas k tomuto vyšetření. Tento informovaný souhlas není součástí těch doporučených postupů, proto se snažíme tu informaci poskytnout formou nějakého toho manuálu. Ale nemá to úroveň informovaného souhlasu, protože to v tomto případě není vyžadováno.
Já vám děkuji. Přeji vám příjemnou cestu domů.
Překotné ukončení těžby významným způsobem překvapilo všechny dotčené subjekty. Nyní tedy se již vrátím k základnímu tématu své interpelace na paní ministryni. Tato studie, obsáhlá studie, má čtyři verze, které rozlišují různé varianty možného postupu. Z tohoto titulu tento podkladový materiál již ztrácí tu interní hodnotu a stává se materiálem, který byl rozhodující v rozhodnutích vlády.
Vzhledem k tomu, že se jedná o interní dokument OKD, znovu opakuji, že není možné vám jej poskytnout ani k nahlédnutí. Nicméně si dovoluji zdůraznit, že některé části materiálu byly zohledněny ve vládním materiálu ve věci zvýšení základního kapitálu společnosti Prisko, akciová společnost, v rámci kterého jsou uvažované varianty řešení také popsány. Dovolte mi tedy, abych vás o dění ohledně OKD informovala a shrnula vývoj posledních měsíců v této společnosti. Poskytnutím peněžních prostředků ze strany Prisko měl být odvrácen hrozící konkurz OKD. Tomuto požadavku OKD bylo na základě vyhodnocení situace a vyjádření akcionáře Prisko vyhověno usnesením vlády České republiky číslo 768 ve věci zvýšení základního kapitálu Prisko. Do konce roku 2020 je tedy financování OKD zajištěno prostřednictvím akcionáře Prisko. Taková je tedy současná situace. Nyní musí být vládou projednán výše uvedený materiál s Návrhem postupu státu ve věci zahájení převodu utlumovaných dolů a dobývacích prostorů OKD do majetku státního podniku Diamo a vyčíslení dopadů této transakce na státní rozpočet. Materiál by měl být projednán na nejbližším jednání vlády.
Děkuji za odpověď. Paní ministryně, jistě chápete, že mě nemůže uspokojit, a zkusím říct ty důvody a možná je lépe objasnit. Vláda v materiálu Ona vycházela z materiálu, o který mi jde, to znamená té analýzy, kterou vedení společnosti OKD zpracovalo pro svého vlastníka, společnost Prisko.
Pane premiére, myslím, že pokud si přečtete veškeré mé výroky k této kauze, musíte konstatovat, že jenom chci, aby to bylo vyšetřeno, a poukazuji na některé prapodivnosti, které se kolem toho případu odehrávají. Na základě jakých důkazů došlo k vyloučení Dezy? A to, že z Dezy kyanidy unikají pravidelně, vím, protože Deza má povinnost je hlásit do integrovaného registru čištění, kde si tato data každý může zkontrolovat. A proto se vás chci zeptat, jestli jako majitel Dezy uvažujete o tom, že byste tomuto stavu zabránil.
Děkuji. Prosím, pane premiére, máte slovo.
A nechte si změřit IQ, protože ty vaše otázky jsou bez komentáře.
Děkuji.
Vážený pane premiére, já musím tady zareagovat. Můžete si myslet o jeho dotazech cokoli, ale toto tedy opravdu na půdě Sněmovny nemá co zaznívat. A ty výtěrovky musí splňovat všechny certifikáty Státního úřadu pro kontrolu léčiv. Pane premiére, mohou být tedy pravdivé informace, že se na českém trhu a také v praxi nemocnic a odběrových míst používají hojně, snad dokonce většinově čínské výtěrové tampony bez potřebných certifikátů a testů, nebo to můžete vyloučit? Na počátku listopadu si postěžoval náš český podnikatel, majitel společnosti Isolit Bravo, pan Kvido Štěpánek, jehož společnost výtěrové tampony vyrábí, že prý český stát, potažmo nemocnice nakupují tyto výtěrovky od čínských výrobců, protože jsou levnější, a to proto, že nemají potřebné certifikace. Řada lékařů přitom uvádí, že ty čínské nemají potřebnou kvalitu a z hlediska odborného jsou naprosto nepoužitelné. Pokud je pravdou, že se u nás používají čínské necertifikované výtěrové tampony, dostali snad čínští výrobci na tu distribuci nějakou výjimku? Pokud ano, proč, když jsme schopni uspokojit zcela nebo téměř potřeby České republiky certifikovanými výrobky od českých výrobců. Není toto další podpásovka vlády vůči českým firmám v této nelehké době, ve které se nacházíme? Neměli bychom my všichni a česká vláda příkladně na prvním místě podporovat právě naše podniky a naše podnikatele?
Ale shodou okolností, když tedy jsem uváděl do funkce pana profesora Prymulu, tak jsem s tím pánem z Isolit Bravo mluvil. Sám osobně jsem sledoval teploměry, které nám firma nabízela, potom se zjistilo, že jsou z Číny. Bylo nám řečeno, že je to spíš na nějakou polní nemocnici, ale možná se to změní.
To jsme na jedné lodi. Já vás trošku uvedu do reálu. Protože pokud ne, tak to ohrožuje české lidi, české pacienty a logicky sekundárně znevýhodňuje naše české výrobce.
Já samozřejmě to nechám prověřit, ale byl jsem informován, že veškeré zboží, zdravotnický materiál je certifikován a musí být certifikován, bez toho to ani nejde, aby ty dodávky byly realizovány na náš trh.
Jsou to opatření, která ve svých nižších úrovních nejsou příliš restriktivní, ale jistým způsobem restriktivní jsou. Znovu bych apeloval na to, že jestliže přijmeme tuto zodpovědnost a jestliže podstoupíme toto riziko spojené s určitým nepohodlím, potom je velmi pravděpodobné, že budeme moci řízeně postupovat při dalším ovlivňování epidemie. Ve chvíli, kdy tuto možnost mít nebudeme a budeme spoléhat pouze na compliance a dobrovolnost všech občanů, potom efektivita těchto opatření bude významně snížena a riskujeme situaci, a riskujeme ji velmi signifikantně, že místo toho, aby se situace i nadále zlepšovala, bude se velice brzy a razantně zhoršovat. Budeme navrhovat, aby byl nouzový stav prodloužen nikoliv jako trest, ale v podstatě pro blaho všech lidí v této zemi.
Já děkuji panu ministrovi za opravdu vyčerpávající odpověď, rozumím tomu.
A prosím pana ministra o odpověď na tento doplňující dotaz.
Určitě není záměrem, aby veškerá opatření zůstala tak, jak jsou teď. Ale jedná se o systém opatření na třech úrovních rizik. V současné době jsme na té nejvyšší úrovni rizika a klesáme na tu skoro nejhorší, z pětky na čtyřku. Už v riziku číslo tři je v podstatě docela příjemný život s rozvolněním řady opatření včetně možnosti nakupování, byť nějakým způsobem omezeným. A toto je cíl.
Děkuji.
Já mám velice jednoduchý a stručný dotaz. Děkuji.
Pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, pane profesore, ano, je to tak, jak bylo řečeno. Tato otázka je dlouhodobě předmětem odborných diskusí.
Děkuji. To bylo krátké.
Dobrý den. Není přítomen. Já chápu jistý kolektivní přístup ve věci. Takže pane ministře Havlíčku, já se vás chci zeptat, z jakého důvodu vy, protože máte na starost obchod a průmysl, nehájíte okamžité otevření malých provozoven. Na Alze bylo u výdeje lidí jak na Vánoce. Já jsem velice rád, že se některým českým firmám daří, já dokonce rád v Alze nakupuji, ale nechápu, proč v této situaci převádíte toky peněz od těch malých a středních pro ty největší, což jsou z velké části nadnárodní giganti. Prosím, otevřete malé provozovny i za cenu, že lidi budou čekat venku, budou tam chodit po jednom.
Prosím.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci se zeptat paní ministryně, jak se jí daří připravovat novelu zákona o státním zastupitelství a prosadit ji na vládě. Paní ministryně návrh této novely zpracovala v červnu minulého roku, odeslala ji na vládu, nicméně od té doby se nepodařilo návrh novely zákona o státním zastupitelství dostat na program jednání vlády. Já to považuji za velmi zvláštní situaci.
Jak píšete ve své odpovědi, je to stěžejní iniciativa Ministerstva dopravy, a to, jak konstatujete, ještě žádný takový návrh nepředložilo. Anebo zase budete čekat před koncem volebního období a pak to dáte nějakým pozměňovacím návrhem do nějakého zákona? A jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že se to nestihlo projednat, protože vy jste obstruovala svým projevem. Takže se ptám, proč tedy nevezmete tento návrh, když nejste schopni vytvořit jiný návrh, a nezačnete se o něm bavit. To znamená, že to navýšení souvisí s vaším rozhodnutím, a je jasné, že ty částky se potom navyšují. Zkrátka a dobře ta částka, o které hovoříte, tam se jedná o standardní financování sociální péče. Další částka se týká odměn záchranářů. Samozřejmě že všichni víme, v jakém nasazení byli záchranáři. Zkrátka a dobře je to důsledek vládní politiky. A teď já nezpochybňuji to, že ty peníze někam musely jít a oprávněně. Samozřejmě ty smlouvy, které se uzavírají s dopravci, jsou dlouhodobé. Dopravní obslužnost a veřejná hromadná doprava je prostě zásadní složkou pro podporu pracovní mobility.
Poslední letošní zpráva BIS, ta veřejná část, o tom opět hovoří.
Tak já vám děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď.
Váš předseda trénuje na premiéra, tady Fiala taky trénuje na premiéra. Já se chovám jako svrchovaný premiér. Otázka je, jestli vaše strana je svrchovaná. Já se chovám jako svrchovaný premiér vždycky, bez ohledu na to, jaká velmoc sem přijde. Tak prosím vás neříkejte, že se chystáme něco rozhodnout. Já nevím, jestli vy vůbec víte, že v Temelíně je ruská technologie, která je tam s americkým systémem kontroly řízení. A že to palivo si kupujeme ve Spojených státech, například. Takže prosím vás, tady stále vy vytváříte nějakou atmosféru, že... Vy jste stejný dotaz položil panu vicepremiérovi Havlíčkovi, takže on je na to víc kompetentní než já. Samozřejmě bezpečnostní zájmy státu jsou klíčovým aspektem, který musí být investorem po celou dobu, tj. při přípravě projektu, výstavbě i provozu, zohledněn. Takže na základě uzavřených smluv mezi státem a investorem - to bylo velice složité, protože samozřejmě ČEZ nikdy neměl být privatizován, nikdy neměl jít do kuponky, ale to se musíte tady obrátit napravo, proč to tak je... Běžně taky dochází ke kombinaci dodavatelů klíčových částí elektrárny s dodavateli z různých zemí, různá konsorcia - můžeme se podívat do Maďarska, kde jsou německý, francouzský, americký a ruský dodavatelé. Nebo v Arabských Emirátech.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, samozřejmě že o tom rozhoduje vaše vláda, protože vaše vláda tvoří ten proces a vaše vláda naprosto neuvěřitelným způsobem na tu věc spěchá, tlačíte to a té debatě se bráníte. Tak ať to projedná bezpečnostní výbor. Proč se to ještě nestalo? Proč to bylo zamítnuto na plénu? To všechno jde za vámi. Co se týče těch konsorcií, tak je úplně jedno, prostě pokud by sem nějaká společnost ze státu, který nepředstavuje riziko pro Českou republiku, chtěla přivést Rosatom nebo čínskou společnost, tak je to samozřejmě problém. Je potřeba jim to jednoznačně říct, ať toto nedělají.
Pan premiér bude reagovat?
Pane poslanče, já nevím, koho zájmy vy zastupujete tedy. Já české. Proč říkáte, že my rozhodneme? Nerozhodneme. My to připravujeme. Není to ani v plánu. Jste v té komisi, sedíte tam. Tak já vůbec nechápu, proč tady vystupujete a neříkáte pravdu. Už jsme ztratili čas a dávno jsme měli mít ten zdroj připravený. ČEZ, který utratil miliardu na Temelínu na přípravě, to měl dokončit. Takže nechápu, proč to říkáte, když to není pravda. Takže já bych byl velice rád, kdybyste podával občanům pravdivé informace, protože vaše vystoupení není pravdivé.
Tak další v pořadí je paní poslankyně Richterová, připraví se pan poslanec Jelínek.
Já jsem si na tuto interpelaci připravil tady tento graf, který bych rád všem ukázal. To je tady ten úplně nízký bod. Tady jste dosáhli těch 300 milionů. Já jsem nastoupil na ministerstvo zhruba tady někde. To znamená, oproti vašemu tvrzení, které jste veřejně napsala, že na živou kulturu tady v této zemi nikdo nemyslí, tak vy jste dali - jako důsledek krize jste klesli podporou na 300 milionů, pro kulturu jste neudělali vůbec nic s vaším ministrem financí a s vaší ministryní kultury paní Hanákovou. Já vám toto říkám, že tohle je základní informace pro každého, kdo chce kritizovat to, že se dneska na živou kulturu nedává dostatek peněz. Ty peníze dáváme v několika oblastech. Je to oblast jednak příspěvkových organizací, organizací neziskových, a s Ministerstvem průmyslu děláme tu oblast ziskovou, prostě protože na to už sami prostředky nemáme. A na tyhle oblasti jsme v průběhu roku právě díky té krizi dostali první miliardu, kterou jsme rozdělili mezi tady tyhle organizace s výjimkou těch ziskových. To je to, co děláme.
Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím.
Pane ministře, všechny ty interpelace, které vám posílám, a všechno to, co vlastně k tomu čerpám, tak je v konzultaci s lidmi, kteří přímo v kultuře působí, a ne s jedním, dvěma, ale s desítkami z nich. Já nehájím, že všechno vždycky bylo skvělé, ale na druhou stranu běžte se těch konkrétních lidí zeptat. A to je zásada.
Já bych těm dotyčným, kteří za vámi chodí z té oblasti kultury, vzkázal, že pokud se prosadí vaše politické návrhy, například to, že by lidé měli být propouštěni z práce bez udání důvodu, tak jim určitě v té kultuře lépe nebude.
A nyní bych prosil další interpelující, kterou je paní poslankyně Olga Richterová, která bude interpelovat pana ministra Blatného ve věci vývoj české vakcíny, jak pokročil.
Vážený pane ministře, já si dobře uvědomuji, že jde o interpelaci, která je ve věci jakéhosi dědictví po vašich předchůdcích. A pokud ne, což by indikovalo, že není záměr vlastně vakcínu vyvinout, tak by otázka byla, jestli cílem bylo přinést antigen. Nebo by za obdobné peníze šla připravit infrastruktura spolu s informacemi o případném plošném testování vakcínou vyvinutou jinde.
Děkuji. A prosím pana ministra o odpověď na tuto interpelaci.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, milá paní poslankyně, děkuji za otázku. A tehdy byla naplánovaná celá ta fáze na tři části. Byla dokončena první fáze toho projektu a ta je připravena v takové podobě, která byla i odpublikována. V podstatě výsledkem jsou i testy na úrovni buněčné imunity, které jsou docela zajímavé. V každém případě, i kdyby se to do další fáze dostat nemělo, tak to, co považuji za benefit, je vytvoření jakéhosi vědeckého týmu, který je schopen v poměrně krátké době připravit emergency vaccine, protože to, že je teď tady covid, nám říká mimo jiné i to, že se kdykoliv může objevit nějaké jiné agens, na které budeme muset reagovat takto rychle, a mít jakousi vlastní vědeckou kapacitu v tomto ohledu nemusí být k zahození. Nicméně v tuto chvíli předjímat výsledek nechci, ta aktuální situace zatím tedy není zralá pro zveřejňování konkrétních závěrů pro veřejnost.
Já děkuji za odpověď. My to téma považujeme za poměrně důležité, protože je právě i systémové a já samozřejmě v téhle oblasti mám poradce. Protože ten přínos by přece mohl být v zapojení takového týmu do té evropské struktury, do těch evropských vědeckých kapacit. Ale takhle se domnívám, že ten projekt bohužel nedopadl.